K tomu nelze opomenout již léta probíhající transformaci energetiky kvůli změnám klimatu, které se zejména v letošním létě na území celé Evropy výrazně projevily. Je tedy zřejmé, že naše země a její vláda se musí překotně se valícím výzvám postavit a čelit jim. Máme naplněné zásobníky na zemní plyn téměř na plnou kapacitu. Máme zajištěný LNG terminál v Holandsku a transport tohoto plynu do České republiky. Vláda zavedla úsporný tarif a zrušila platbu pro obnovitelné zdroje. Spolu s dalším opatřením to představuje významnou pomoc pro domácnosti i podniky. Jak se ale ukazuje, ani tyto kroky nestačí, protože ceny energie prostě rostou do obrovských výšin a dopad na běžné obyvatele a firmy by bez dalších zásahů byl nepřijatelný. Vítám proto předložený návrh novely energetického zákona, která především přináší zastropování cen elektřiny a zemního plynu po dobu trvání mimořádné tržní situace. Věřím, že pro ty skupiny obyvatel, pro které i zastropované ceny budou představovat příliš velkou zátěž, zafunguje sociální systém, ve kterém vláda deklarovala rovněž provést potřebné úpravy. I unijní nařízení stanoví určité limity tak, aby i domácnosti byly tímto motivovány k úspornému chování. V rámci současné krizové situace znamená představená novela energetického zákona jednoznačně krok dobrým směrem. Přináší tolik potřebnou jistotu pro domácnosti, podniky i instituce, jistotu, že cena elektřiny a plynu v příštích měsících nebude vyšší, než stanoví vláda, a že všichni situaci zvládnou.
A dalším z přihlášených je paní poslankyně Lenka Dražková.
Ze strachu před blížícími se komunálními a senátními volbami začala vláda dělat v září letošního roku nějaké kroky a svolávat členské země. No a ostatní země, hlavně naše sousedící, mají již dávno zastropováno pro domácnosti i firmy, ale mnohem výhodněji než v České republice. No protože vláda reaguje pozdě a ještě k tomu absolutně špatně. A ještě nás to k tomu všemu bude stát 130 miliard, vlastně pardon, 160 miliard, protože ještě k tomu 30 miliard na kompenzacích. Vy jste jako vláda přenesli tyto náklady na stát, na občany, na rozpočet. A každý si přece po těch všech vystoupeních musí klást otázky, se kterými přicházím i já, pane ministře. Proč zastropováváme u konečného zákazníka a ne na výstupu u energetických firem? Z návrhu zákona je jasné, že ERÚ, Energetický regulační úřad, bude kontrolovat nákupy přesahující cenu stropu, kterou pak musí státní rozpočet kompenzovat. Otázka zní, a bohužel i vlastně včera na jednání hospodářského výboru to potvrdili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, že nikdo, opakuji nikdo, nebude kontrolovat nákupy pod cenovým stropem u nových smluv, takže to také může dopadnout tak, a MPO skutečně připustilo, že se to může stát, že byť energetická společnost nakoupí či vyrobí elektřinu levněji, tak ji bude nám, konečným zákazníkům, prodávat za cenový strop. Všichni jsme četli to, že stát - sice nechápu, jak jste řešili veřejnou podporu, ale to není předmětem - půjčil energetickým firmám miliardy, desítky miliard na to, aby mohly obchodovat na burze. A promiňte, ale já tu otázku vznést musím. Znamená to, že když energetické firmy nakoupí elektřinu levněji, ale nám ji budou prodávat za 7 až 9 korun, že my jako lidé a firmy zaplatíme ty dluhy těch energetických společností? To přece nemůže nikdo myslet vážně. Proč jste nezakročili už na začátku roku, kdy bylo možné řešit přímo ceny na vstupu, tedy od výrobců? Český občan by nemusel platit 130 miliard. Ale to by tady musela fungovat ta odvaha odolávat energetické lobby, ale bohužel odvaha této vlády tady není, nebyla a zřejmě ani nebude. Nad tuto částku pak mohou členské státy žádat solidární daň. Takže kdo to vlastně ve finále celé zaplatí? ČEZ má extrémní zisky již teď. Budeme danit retrospektivně? Proč tedy nezvýšíme dividendu? Každá firma samozřejmě umí a bude brzy optimalizovat. I tady nám ale pravděpodobně ujede vlak. A je to skutečně odpovědností této vlády. Třetí bod, který se také probíral včera na hospodářském výboru a o který bych se s vámi ráda podělila, je státní obchodník. Doufám, že tedy tu licenci obdrží co nejdříve. Čtvrtý bod, který jsme také zmiňovali na hospodářském výboru, a snažili jsme se apelovat na pana ministra, je, aby v prvé řadě myslel na konkurenceschopnost českých firem. A jak to může dopadnout jinak, než že ty české firmy začnou krachovat, když okolní země mají zastropovány ceny daleko níže než my. A pokud ten český průmysl takto zlikvidujeme, tak se omlouvám za to, že i já nazvu vládu hrobařem českého průmyslu, protože tomu se ani jinak říci nedá. A skutečně si toto vláda chce vzít na sebe? Firmy přestávají být konkurenceschopné a chceme se dožít toho, že začnou hledat svoje sídla a smysl podnikání jinde? Nebo snad chcete, aby se hromadně vystěhovávali do jiných členských zemí? Bohužel je to jak s dominem. Ta první kostka už padla a velmi se obávám toho, že další kostičky budou následovat. Dalším bodem je pomoc firmám. No to asi tedy opravdu žádnou z těch firem nezachrání. A ještě k tomu, jak je vybereme, těch 8 000 firem. Je to obrovský potenciál pro korupci a to si myslím, že skutečně nechceme nikdo.
To je první. Konstatuji v tuto chvíli, že budeme hlasovat o návrhu paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO, paní Schillerové, která navrhuje proceduru, aby se první hlasovalo o pozměňovacím návrhu pana Havlíčka, poté pana poslance Kubíčka, paní Pošarové a naposled pan ministr Stanjura. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. V tuto chvíli zahajuji hlasování. Kdo je proti návrhu? Ale my nevíme, jak dopadne první hlasování. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Takže schválili jsme si proceduru, kterou nás nyní provede zpravodaj tohoto sněmovního tisku, a já v tuto chvíli požádám pana zpravodaje, pana Ivana Adamce. Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti návrhu? Návrh byl přijat. Nyní opět požádám zpravodaje pana Ivana Adamce.
Jedná se o - jak bych to řekl? Má tím na mysli lidi, kteří jsou třeba nemocní nebo jsou odvezeni někam do nemocnice a podobně.
Já v tuto chvíli požádám o stanovisko navrhovatele, pana ministra průmyslu a obchodu.
Já nesouhlasím s tím návrhem, ale to už jsem...
Všichni víme v tuto chvíli, o čem budeme hlasovat. Já si dovolím zahájit hlasování. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?
Ano, děkuji.
Takže o všech návrzích bylo hlasováno a my nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. A poprosila bych o klid v sále! Ještě jsem neukončila 39. schůzi.
A k tomu jsme se ještě dozvěděli, že pan premiér čtyři dny před komunálními a senátními volbami promluví k národu. Tak si říkám, co by tak mimořádného mohl říci, a napadá mě jedině to, že vláda bude rezignovat.
Ano, já bych chtěl říct něco podobného. Podle nás, podle hnutí SPD, došlo k tomu, že strop, který konkrétně nebyl stanoven v tomto energetickém zákoně, bude příliš vysoko, budeme ho mít několikrát dražší než v loňském roce, čtyřikrát dražší než v předloňském roce, několikrát dražší než všechny země okolo. A to, že jsme to měli přenést na výrobce a nikoliv na lidi, to se bohužel opozici teď nepovedlo a vláda to ustála. Myslím, že je to špatně pro všechny, pro celou Českou republiku a pro státní rozpočet a pro občany České republiky.
Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že každý by měl mít možnost promluvit na půdě Poslanecké sněmovny. V tuto chvíli konstatuji, že končím 39. schůzi Poslanecké sněmovny.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a poprosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 39. schůzi, případně budete-li mít někdo náhradní kartu, tak vás požádám, abyste mi to přišli oznámit. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Miladu Voborskou a poslance Oldřicha Černého. Návrh nevidím. V tom případě zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro schválení těchto dvou ověřovatelů? Je to hlasování s pořadovým číslem 1, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro návrh 135, proti žádný. Nyní eviduji několik přihlášek s přednostním právem a jako první se s přednostním právem přihlásil pan poslanec Jan Jakob. Připraví se potom pan poslanec Tomio Okamura, Radim Fiala a paní poslankyně Alena Schillerová. Já vám děkuji. To znamená, není možný prostor pro faktickou poznámku. Chcete oznámit dohodu o změně přednostních práv?
Děkuji za slovo, já opravdu nezdržím. Děkuji.
Já vám děkuji, pane předsedo. A nyní tedy v tom pořadí, jak zůstala přednostní práva. Po vzájemné dohodě vystoupí jako první paní předsedkyně Alena Schillerová.
Dámy a pánové, páni ministři. A v tuto chvíli všichni víme, že skončilo léto. Problém nárůstu spotřebitelských cen jsme cítili už od konce minulého roku. Logicky ani jste ho splnit nemohli, protože nárůstu cen, který neustále sledujeme na regálech, v prodejnách potravin, na čerpacích stanicích, na účtech za elektřinu a plyn, se zdálo, že je úplně jedno, že ta údajná zlá Babišova vláda ve Strakově akademii již nesídlí, a tak si ceny rostly vesele dál. Ano, je zcela objektivní pravdou, že meziměsíční inflace stoupla v srpnu o nejnižší hodnotu za tento kalendářní rok, jenže to neřeší problémy českých občanů.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího na paní Karlu Maříkovou. A v Bruselu nejsou nevolení úředníci, ale jsou tam naši europoslanci, jsou tam i naši zástupci například v Evropském soudu a tak dále. A pan předseda SPD tady říkal, že by rád jezdil do Ruska. Tak já mám ten pocit už mnoho let a zřejmě nebude sám.
Děkuji. A s další faktickou se přihlásila paní poslankyně Maříková. Máte slovo. S další faktickou se nikdo nehlásí, takže můžeme opět přejít do obecné rozpravy. A další přihlášenou je paní Zuzana Ožanová.
Ještě jednou, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Návrh novely reaguje na bezprecedentní situaci na trhu s energiemi. Konečně. A proč to trvalo tak dlouho? Musím konstatovat, že jsem zaznamenala však výrazný posun k lepšímu týkající se kvality důvodové zprávy k návrhu zákona. Zpracovatelé se snažili předložit celkový obraz složité situace a nevídaně vložili analytickou část obsahující přehledné grafy, tabulky do důvodové zprávy. Jedná se sice o hodně důležitou část, ale ta nejdůležitější část tam není. V důvodové zprávě je sice uveden dopad na státní rozpočet a informace, že již stávající energetický zákon je koncipován tak, aby podnikání v energetických odvětvích, to je v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství, bylo spojeno s akceptováním požadavků na ochranu životního prostředí, avšak co tam není uvedeno, jsou sociální dopady. I když vím, že ministerstvo je tam nebylo povinné uvádět, přesto se domnívám, že tam být uvedeny měly. Pokud ministerstvo nezajímají sociální dopady, tak proč předkládá tento zákon? Jen připomínám, že dle názvu kapitoly bychom se měli dozvědět o sociálních dopadech, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé a osoby se zdravotním postižením. Přestože ministerstvo bylo okolnostmi donuceno návrh podat, což ostatně mohli učinit dříve, tak se ani nesnaží zakrýt svůj nezájem o lidi. Stačila by spolupráce mezi ministerstvy, aby si sociální dopady vysloužily zmínku v důvodové zprávě. Analytická část výborná - děkuji. Přejděme však k obsahu zákona. Ano, potřebujeme ho. Musím uznat, že nic jiného nám nezbývá.
Udělali jsme už na začátku ledna zvýšení normativu u příspěvku na bydlení, velmi výrazné. Za minulé vlády normativ stropoval 50 % žadatelů, kteří žádali o podporu příspěvkem na bydlení. Takže zvýšení normativů dvakrát během tohoto roku. Okruh těch osob se rozšířil dneska zhruba na 400 000 lidí. Takže ten zákon jde nad rámec toho, co jste původně vy předložili. To jsme také napravili a změnili jsme to. Takže je mnoho věcí, které se v rámci adresné sociální politiky tohoto státu udělaly, dějí se teď ještě v průběhu podzimu a počítáme také s věcmi, které se stanou od 1. ledna. Připomínám ještě jedno důležité opatření - podpora rodičů, rodin samoživitelek, samoživitelů, pětitisícovka na dítě. Průměrná výše odměny na úřadu práce dosáhne 51 000 korun v letošním roce. Byli tady zmiňovaní opakovaně několikrát lidé, kteří jsou senioři, kteří jsou invalidní důchodci a podobně. Mnoho se toho dneska dá odbavit opravdu z domova díky digitálním službám.
Já vám děkuji, pane ministře. Ještě s přednostním právem se hlásí pan poslanec Aleš Juchelka.
Děkuji moc. Mě to strašně moc baví tady toto, opravdu. Takže já vám přečtu další bod z té petice, kterou velmi mimořádně akutně, rychle dali dohromady referenti na úřadech práce. Cituji: "Trváme na tom, aby všechny změny týkající se agend úřadu práce byly dostatečně připraveny a odzkoušeny. Je nepřípustné, aby zaměstnanci neměli k dispozici adekvátní programové nastavení nejpozději v den, kdy změna nastává. Běžnou praxí totiž je, že program je aktualizován s odstupem několika týdnů. Do té doby nemohou pracovníci žádosti zpracovávat a prodlužuje se tím průběh správního řízení. Pracovníci jsou následně vystavováni extrémnímu pracovnímu vypětí a tlaku klientů." To píšou ti vaši zaměstnanci, kteří jsou tak strašně s vámi spokojeni. Pokud to vezmu ještě odzadu, apeluji na všechny referenty, kteří na úřadech práce jsou. Prosím, napište nám všem do mailu, kdo dostane 51 000 jako odměnu v tomto roce. Skutečně nám napište, já jsem na to sám opravdu zvědavý. My jsme navýšili rodičák z 220 na 300 000 korun.
Já děkuji za slovo, pane předsedající. Takže jestli byste byl tak hoden toho, abyste nám tady na ty návrhy nějak reagoval.
Děkuji za slovo.

Jde o největší podniky našeho Zlínského kraje sdružené ve Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. I tyto firmy bojují s vysokými cenami energií a očekávají pomoc od Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pomoc velkým podnikům je důležitá.

Mě osobně zajímají teplárny o jmenovitém tepelném výkonu větším než 200 megawattů.

A dalším z řádně přihlášených je pan poslanec Hrnčíř. A ještě předtím bych přečetl omluvenky. A nyní už tedy pan poslanec Hrnčíř.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, pojďme a pomozme našim občanům. Dva roky žijí ve strachu a zasaženi nejrůznějšími restrikcemi kvůli pandemii koronaviru, spousta z nich přišla o práci nebo musela ukončit podnikání a teď se k tomu všemu přidalo ještě neskutečné zdražování. Nynější výše inflace totiž už je skutečný problém a nepomůže před ní strkat jen hlavu do písku a dívat se jinam. Poslali jste na ně Celní správu. To je přece naprosto šílené. Místo restrikcí je třeba lidem pomoci, inspirovat se u sousedních států a konečně také zde v České republice přijmout účinná opatření proti zdražování energií. Ano, toto je část projevu, který jsem zde na půdě Poslanecké sněmovny přednesl v polovině února letošního roku. Již tehdy jsem zde stál a žádal vládní koalici, ať účinně zakročí proti raketově rostoucím cenám energií. Již tehdy byla situace kritická. Již tehdy okolní státy přijímaly opatření a již tehdy naše vláda neudělala nic. Vlastně něco ano. Jen podotýkám, že to bylo ještě před válkou na Ukrajině. To už tady zaznělo. My v hnutí SPD jsme dlouhodobě volali po zastropování, tedy regulaci cen energií.